Je tomu tak. Prosím. Já vám děkuji.
Přesně je to Litva, Rumunsko, Chorvatsko a Bulharsko v rámci Evropské unie. Všechny ostatní státy mají vyšší minimální mzdu, než máme u nás. To je první věc. Máme dneska v ekonomice 104 tisíc registrovaných volných pracovních míst a vedle toho máme 450 tisíc registrovaných lidí na úřadu práce, kteří práci hledají. Máme tady problém s mobilitou pracovní síly a tady si myslím, že je potřeba hledat možnosti inspirovat se v dalších zemích Evropské unie, jakým způsobem bychom byli schopni mobilitu pracovních sil podpořit.
Další v pořadí se svou interpelací je pan poslanec Václav Klučka a připraví se pan poslanec Jan Zahradník.
Děkuji vám, pane předsedající. Současně se vláda zavázala k tomu, že zachová energetické suroviny pro budoucí generace a obhájí zájmy státu při stanovení podmínek těžby a využití nerostů. Pane premiére, jsme zhruba v polovině funkčního období. Vy jste v květnu letošního roku schválili ve vládě aktualizovanou státní energetickou koncepci České republiky. Přiznám se, že tam mám v některých věcech určité pochybnosti. Je mi jasné, že koncepce se stanoví na období střednědobé, dlouhodobé. Myslíte si, že takto zpracovaná koncepce je skutečně tím nástrojem, kterým chceme zabezpečit celou oblast energetiky českého státu?
Požádám pana premiéra, aby vám odpověděl na vaši interpelaci.
Vážený pane poslanče, úkolem vlády je především přijímat strategická rozhodnutí. Stát přebral prostřednictvím ASEK odpovědnost za dlouhodobé směřování energetického sektoru. Počítáme nadále s využitím výroby elektřiny z jádra, na druhém místě jsou ale obnovitelné zdroje elektrické energie, a teprve po nich následují zdroje, které počítají s plynem a které počítají s uhlím.
Já jsem to prohlášení připravil s velkým vědomím toho, že bych chtěl hlasovat pro asociační dohodu. A co se pro ně zásadně změní, jestliže vyhrají ti nebo oni? Když jsem sledoval konflikt v někdejší Jugoslávii, byl velmi identický v tom a mělo to jedno latinské přísloví divide et impera. Snažme se být tedy konstruktivní, nebuďme pejorativní. Domnívám se, že bychom mohli přijmout prohlášení českého parlamentu, hlasovat o něm před přijetím té asociační dohody, aby ti, kteří mají určitou pochybnost nebo chtěli by se nějakým způsobem vyjádřit, měli možnost slyšet tu pochybnost v tomto prohlášení a následně aby hlasovali pro asociační dohodu. Dovolím si jej přečíst. Touto možností se budeme možná zabývat až v době, kdy se Ukrajině podaří splnit všechny ekonomické, politické podmínky srovnatelné s těmi, které musely splnit všechny současné členské státy. Evropská unie vyžaduje od všech členských států respektování lidských práv, dodržování demokratických pravidel včetně respektování práv menšin kulturních, jazykových a náboženských. V tom si Ukrajina zaslouží pomoc Evropské unie včetně naší České republiky. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky je přesvědčena, že současný konflikt na jihovýchodě Ukrajiny nelze vyřešit vojenskými prostředky, ale pouze diplomatickým úsilím mezinárodního společenství na základě dohod uzavřených v Minsku, které musí vést k zastavení všech násilností a k nalezení stabilního mírového řešení, a to především cestou jednání mezi vládou Ukrajiny, představiteli povstalců a také za účasti zástupců Evropské unie a Ruské federace. Připomínáme, že součástí Minských dohod je rovněž dosažení shody na konání svobodných a demokratických komunálních voleb, voleb na celém území Ukrajiny, které by měly být monitorovány OBSE. Děkuji vám.
Děkuji panu kolegovi Foldynovi. Je samozřejmě věcí Poslanecké sněmovny, protože je to hlasovatelný návrh, jak o něm rozhodneme. Ale po skončení rozpravy, protože nejde o procedurální návrh ve smyslu přerušení jednání o samotné asociační dohodě. Nyní mám dvě faktické poznámky - pana poslance Miroslava Kalouska a pana poslance Martina Novotného.
Děkuji za slovo. Milí kolegové, prostřednictvím pana předsedajícího, z klubu KSČM a někteří kolegové z klubu ČSSD, například můj předřečníku. A zda je dostatečná míra konvergence taková, aby bylo možné vůbec uvažovat o asociaci Ukrajiny do Evropské unie. Já myslím, že desátá hodina večer, to si zaslouží upřímné slovo. Prostě skutečně řekněte, o co vám jde. A my chceme být kamarádi s Putinem a nechceme ho štvát tím, že budeme pomáhat Ukrajině, i když si to Putin nepřeje. Pak to bude fér, pak tomu budu rozumět. Nebudu s vámi souhlasit, ale nebudu vás pokládat za pokrytce.
To bylo vystoupení poslance Kalouska. Další faktická poznámka pana poslance Martina Novotného. Jistě bych byl obviněn z toho, že jsem záměrně přerušil jednání, ale opravdu bych se chtěl vyjádřit k faktické poznámce, ale nemohu. To byl pan poslanec Martin Novotný. Nyní faktická poznámka pana poslance Pavla Kováčika. Tohle je realita. Protože byly nejvíce poškozeny fašistickým Německem. A s tím souhlasily po roce 1945 všechny vítězné mocnosti a celý svět. K čemu se to tady přihlašujete tímto výrokem? Já nemám žádnou potřebu, opravdu nemám žádnou potřebu říkat něco, co si myslí ruská strana. Navíc, nemyslím si, že zrovna Vladimír Putin je přítelem ukrajinské komunistické strany. Nakonec i předseda komunistické strany Ruské federace Gennadij Zjuganov proti Vladimiru Putinovi v prezidentských volbách kandidoval. Já jsem chtěl, aby mi premiér odpověděl na otázku, nedostavil se ani do deseti hodin, nezbývá mi nic jiného než tedy tu otázku položit a jasným způsobem se zeptat, jestli o tom vůbec jednáme v rámci té asociace. Ruská federace dluh v minulosti vyrovnala. V roce 2007, a to už by mi tady mohl dosvědčit pan předseda Schwarzenberg, protože byl v té době ministrem zahraničí, za vlády prezidenta Viktora Juščenka a premiéra Viktora Janukovyče ministr financí Ukrajiny Nikolaj Janovič Azarov zahájil jednání prostřednictvím firmy Czech Partners. Ale o tom se nyní nejedná. Budeme tím, promiňte mi, hlupákem, který bude říkat "ano, my nic nechceme, my máme zájem na asociační dohodě s Ukrajinou"? Co my to tady chcete namluvit? Budeme si tady ideologicky vykládat o tom, jestli je někdo něčí agent, a budeme se tady přesvědčovat? Za chvilku se pohádáme o státní rozpočet. A my se nechceme bavit o tom, jestli půjde, nebo nepůjde přes území Ukrajiny plyn do České republiky a ropa do České republiky? A je mi lhostejné, jestli půjde z Ruské federace, protože vůbec nemusí jít z Ruska. A buďme rádi, že ti, kteří jsou tak pomlouváni, jak si vůbec dojednávají po těch nechutných orgiích v Evropském parlamentu dohodu s Ázerbájdžánem o tom, že tady budeme mít čím topit a budeme mít vůbec nějaké suroviny pro náš chemický průmysl. Co je předmětem toho jednání? Přece normální vztah mezi dvěma suverénními státy. A já se ptám: Budeme jednat o dluhu? Mluvil o tom někdo? Mluvil o tom pan ministr zahraničí? Mluvil o tom ministr průmyslu a obchodu nebo pan premiér? Kdo mi odpoví? A protože tady pan premiér není, tak navrhuji přerušení jednání, dokud mi pan premiér neodpoví.
Eviduji také žádost na vaše odhlášení, takže vás odhlásím.
Kolegové z levice ho dlouhodobě zastávají, já ho nesdílím, ale rozumím tomu. Buď ho chci otevírat, nebo nechci. Každý z nás je přesvědčený o tom, co by mohlo být lepší pro cestující. To přece vím. Fakt nemůžu za všechno, co se nestihlo za těch šest měsíců. Ale podle mého přesvědčení tato vláda nechce otevírat trh. Na tom ti cestující vyloženě vydělali, a když si dáte statistiku, určitě zjistíte, že se mnohonásobně zvedl počet cestujících. Proč ne. Je to legitimní názor, s kterým já nesouhlasím. Ale pokud je to férové, nic nehrozí, že by vláda otevírala další a další tratě konkurentům, ta data samozřejmě zastarají. Historie se opakuje. Jak je možné, že České dráhy znovu sabotují soutěž? Už se to stalo jednou u té první soutěže a teď to dělají znova. Námitka. Připadá vám to normální? Tam by to dopadlo tak, jak to popsal před chvílí pan kolega pan poslanec Ivan Adamec.
Přerušuji projednávání tohoto bodu a končím projednávání písemných interpelací. Eviduji s přednostním právem pana místopředsedu Gazdíka a pana předsedu Sklenáka. Máte slovo.
I dnes si dovoluji navrhnout bod číslo 120, sněmovní tisk 543 zákona o zemědělském půdním fondu, který skutečně hoří a je kritický pro mnoho mladých, zejména mladých rodin, zařadit na naše jednání, a to zítra jako první bod jednání.
Dále pan předseda Sklenák s přednostním právem a po něm pan předseda Faltýnek.
Děkuji za slovo, dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Vzhledem k tomu, že jsme včera večer nestihli projednat jeden důležitý bod, a to konkrétně novelu zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní, je to bod 7, sněmovní tisk 416, tak navrhuji, abychom jej pevně zařadili dnes za bod 133, tedy jestli se nemýlím jako čtvrtý pevně zařazený bod dnešního jednání.
Nyní pan předseda Faltýnek.
Dobré dopoledne, kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající.
Pouze s přednostním právem. Máte slovo.
Děkuji za slovo.
Děkuji.
Ano, tento bod se týká Ukrajiny. Registruji si tento návrh.
Vážený pane předsedající. Je to zákon o registru smluv, třetí čtení.
Děkuji.
Vládní koalice už měsíce tvrdí, jak ona je ta, která posunuje vpřed registr smluv. Ale rok a tři čtvrtě šikovně všichni ti navrhovatelé nebo někteří z nich, ne všichni, to posunují. A slyšeli jsem v pondělí vyjádření od koaličních politiků: tento týden my prosadíme, protlačíme, konečně doděláme registr smluv.
Označit novináře za potenciální hrozbu národní bezpečnosti není adekvátním postupem. Tento sankční list dokonce podkopává ukrajinské zájmy tím, že blokuje informování o politické krizi pro čtenáře ve světě." Na černé listině skončili žurnalisté ze světových médií, jako například Die Zeit, LT nebo BBC. Mezi reakcemi je redakce BBC, která uvedla, že se jedná o ostudný útok na svobodu médií. Novináři BBC podle vyjádření šéfa zahraniční sekce informují o událostech na Ukrajině nezávisle a objektivně. Vyzýval tedy ukrajinskou vládu, aby je ze seznamu okamžitě odstranila, bohužel zatím bezvýsledně a novináři BBC jsou tak na listině nežádoucích. Mezi světovou elitu se dostali i dva Češi, konkrétně místopředseda národní demokracie Ladislav Zemánek a dnes již zmíněný senátor Jaroslav Doubrava. Ani Ladislav Zemánek si ze zařazení na sankční seznam hlavu nedělá. Řekl: "Upřímně, moc mě to netěší. Kyjev ovšem svůj sankční seznam obhajuje. Dle kyjevských úřadů je třeba bojovat proti ruské propagandě. Sankce jsou prý navíc nutné kvůli volbám, které se chystají na podzim na východě Ukrajiny. Zřejmě není potřeba, aby někdo byl dostatečně informován, jak výsledky a průběh voleb probíhají. Prezident Porošenko vysvětloval sankční seznam takto: Je to nezodpovědné rozhodnutí. Kromě mezinárodních médií jsou na seznamu i média ruská, novináři mají například zakázán vstup na Ukrajinu, a pokud už mají víza, budou jim zrušena. Zákaz má platit na jeden rok. Jen to svědčí o tom, že Ukrajina v této době není připravena pošilhávat po svém členství ani přidružení k Evropské unii. Ale vraťme se k jinému zásadnímu problému, a to neutichajícím bojům na jihovýchodě Ukrajiny. Opakovaně domluvené předpisy z Minsku zajišťující klid zbraní se ukázaly jako zcela neúčinné pro zastavení veškerých bojů. Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, která jako zahraniční pozorovatel sleduje dění na Ukrajině, hlásí prakticky každý den případy ostřelování a střetů. Nárůst intenzity bojů, ke kterému došlo v podstatě v poslední době, je největší od minské dohody, jež byla podepsána v únoru. Do vnitrozemí Ukrajiny, kde vládne tak skvělá ukrajinská vláda? Tito lidé většinově odešli do sousedního Ruska, do té nenáviděné země, o které nám naše zahraniční politika stále vnucuje, že se snaží vyvolat válku. Současný stav je však zcela opačný. Ukrajinská vláda se k této oblasti chová jako kdyby neexistovala. A co na to naše slavná Evropská unie? Byl jsem tam minulý týden. Hanba mluvit za takovou unii. Co na to naše vláda? Nic. Zahraniční politika vlády, kterou reprezentuje - no, reprezentuje, lepší slovo bude, kterou dělá pan Zaorálek. Dělá, že nic nevidí, a jen papouškuje to, co hlásí Spojené státy americké nebo Evropská unie. Nevidíme projevy fašismu, a ať mi klidně někdo řekne, že tam fašouni nejsou a nederou se znovu k moci. Samozřejmě to neuvidíte na obrazovkách našich veřejnoprávních ani soukromých televizí, které jsou pod nadvládou mezinárodních zájmů, a cenzura objektivní informování prostě nepřipouští. Můžete je však vidět na veřejných sítích. Tam zatím ano, i když i tam cenzura již začíná aktivně pracovat.
A my jsme parlamentní demokracie, nikoliv justiční stát. Čili v tomhle ohledu bych rád, aby tady existoval jednotný postup. Děkuji vám.
Než budeme pokračovat v rozpravě, přečtu dvě omluvenky. Do rozpravy je dále přihlášen pan poslanec Zahradník.
Bohužel nedokážu o něm mluvit tak právnicky přesně jako pan doktor Filip, právník, místopředseda naší Sněmovny.
Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Pan ministr spravedlnosti se hlásí. Pane ministře, máte slovo.
Přijmete-li usnesení, které navrhujete, přiznám se, že moc nevím, co s tím budu mít za úkol dělat. To by pak bylo zřejmě věcí Ministerstva financí, téměř určitě Ministerstva financí. Nic, samozřejmě.
Děkuji panu ministrovi za další upřímné vyjádření. To je všechno. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Na začátek přečtu omluvu. Od 23 hodin se omlouvá paní poslankyně Válková ze zdravotních důvodů. Opět vás vyzývám ke klidu. Jestli máte něco důležitého, co si potřebujete říct, jděte do předsálí. Děkuji.
Ten ovšem nepřišel. Historie nejen Evropy, ale celého světa je opět ve značném geopolitickém pohybu. Ti dlouhodobě po statisících emigrují nebo odcházejí ze zbídačené země za prací a lepší existencí. Pokusy Spojených států a některých jejich spojenců expandovat a rozšířit svůj politický vliv neznamenaly žádné zlepšení. S podporou Spojených států a členských zemí Evropské unie došlo v Kyjevě jen k opakovanému střídání korupčních klanů u moci. Jak jinak mohlo dopadnout vytahování banderovské karty, financování násilné konfrontace se státní mocí a následně snaha silou třeba i za cenu zákazu používání ruského jazyka zpacifikovat rusky mluvící východ Ukrajiny. Jak to výstižně nedávno pojmenoval i exprezident Václav Klaus, původcem té katastrofy jsou Američané a Evropská unie, nikoliv Rusko.
Upozorňuji, že Evropská unie taky zřídí funkční nezávislý orgán pověřený kontrolou státní podpory. Samozřejmostí této dohody byla také dohoda, zvláštní ustanovení o transparentnosti a dialogu s občanskou společností. Tady budou určitě zaznívat konkrétní připomínky, a proto se jim vyhnu. Dovolím si ocitovat některé údaje z preambule této smlouvy. Nehovořím už o lidské důstojnosti nebo menšinách. Mimo jiné poslední informace hovoří o pětinásobném zvýšení žádostí o navrácení do České republiky. Další bod v preambuli hovoří o tom, že jsou odhodláni opětovně stvrdit své závazky, bojovat proti šíření zbraní hromadného ničení, jejich nosičů, spolupracovat při odzbrojování a kontrole zbraní. Průmysl nefunguje a Ukrajina velice masivně zásobuje svými zbraněmi celý světový trh obchodu se zbraněmi, proto se jí také nedostává zbraní na domácím trhu. Energetická bezpečnost je jeden z dalších bodů, které stojí před Evropskou unií. Z tohoto pohledu upozorňuji na problém toho, že Ukrajina je jaderná. Ukrajina má jaderné elektrárny. Ukrajina má možnosti fungovat energeticky na docela vyspělé úrovni. I to Německo omezilo výrobu jaderných elektráren. Dovolím si hovořit o cílech politického dialogu vyplývajících z této dohody. To napomůže postupnému sbližování v otázkách zahraniční bezpečnostní politiky. Posilovat spolupráci a dialog mezi stranami v oblasti mezinárodní bezpečnosti, řízení krizí zejména za účelem zvládání globálních a regionálních výzev a klíčových hrozeb. Na Ukrajině je klíčová hrozba, regionální hrozba. Ten problém asi bude i u nás. Evropská unie má také nějakou bezpečnostní strategii a standard. Evropská unie se snaží nastolovat mír a bojuje za ten mír.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Tento návrh byl přijat.